Naopak, kontrolujte, já budu rád. Kontrolujte, nemám žádný problém. Naopak budeme rádi. My chceme transparentní stát bez korupce. Takže my nejsme odtrženi od reality. Naše země má obrovský potenciál. Já se divím, že někteří komentátoři pomlouvají náš národ. My tam máme - jak říkáme, naše hnutí je pro všechny. Takže vy, kteří se identifikujete jako levice a pravice, tak my jsme pro všechny.
Děkuji panu předsedovi vlády a otevírám rozpravu. Ti mají přednost a poté dojde řada na řádně přihlášené.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se za frakci TOP 09 vyjádřil k bodu důvěra vládě České republiky a částečně i k programovému prohlášení vlády. Máme svým způsobem premiéru v polistopadovém vývoji České republiky. Není to věru poprvé, co žádá o důvěru premiér, který byl před listopadem aktivním členem Komunistické strany Československa, to už tady několikrát bylo. Není to jediný důvod, proč TOP 09 nemůže vyslovit vládě důvěru. Nicméně jsou to samozřejmě důvody nejpochopitelnější.
Všichni o tom mluvíme, všichni říkáme, že chceme stavět. Takže potřebujeme samozřejmě nový stavební zákon, ale tenhle zákon je klíčový, a my chceme zrychlit výstavbu dálnic. To, jak to dlouho trvá, je nepřijatelné. A chceme samozřejmě připravovat trasy na vysokorychlostní železnice. Potřebujeme skutečně mít jasný plán. A pokud ve Velké Británii to trvalo sedm let, ty rychlovlaky, no tak u nás, pokud bychom to uchopili pořádně, tak snad do deseti let bychom to mohli zvládnout. Určitě chceme investovat do rekonstrukcí nádraží. Chceme samozřejmě investovat konečně do nových bloků jaderné elektrárny. My jsme jako bývalá vláda o tom strašně dlouho mluvili. Chceme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy. Samozřejmě nestavíme byty, chybí byty. Potřebujeme se konečně domluvit. Takže ty byty jsou důležité. Málo se staví a chceme se na to soustředit. To jsou všechno věci, které potřebujeme realizovat. To se týká i sportovní infrastruktury, která tady chybí. My jsme na tom skvěle a určitě je tady obrovský prostor. Úředníci předložili tabulku nad 50 milionů. Je tam ten sport a já si myslím, že bychom měli mít jasný obraz, kolik je v tom sportu. My to zanalyzujeme a řekneme veřejnosti, všem, kam ty peníze tečou. A můžete se smát, kolik chcete. Mimochodem, dneska ta dáma, která má na starosti ty neziskovky, jsem si myslel, že sedí na Úřadě vlády. Není takový!
Volně navážu na svého předřečníka. Za nás - pane předsedo, jestli se mnou chcete mluvit, přes mikrofon prosím!
Pardon, pan předseda Michálek. Nyní pan předseda Michálek.
Platný zákon stanoví, že ta žádost o vydání se má projednat urychleně. Je tam pět hodin. To předchozí jednání trvalo více než pět hodin.
Já vás poprosím, abyste se obracel ke kolegům mým prostřednictvím a zachoval určité dekorum. Já vás ještě znova žádám, abyste se obracel mým prostřednictvím na kolegy.
A ten argument, co tady zaznívá, že chceme hlasovat bez rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, je lichý. Naopak, my chceme, aby mandátový a imunitní výbor to svoje jednání dokončil a předložil doporučení Poslanecké sněmovně tak, aby se to podařilo co nejrychleji projednat. Takže ten váš argument je spíše slaměný panák. Takže to spíš zavání nějakými spekulacemi na to, aby dostali v druhém pokusu lepší nabídku. A myslím si, že korektní by bylo nejprve hlasovat o vydání, a teprve následně nechat na prezidentovi, aby určil osobu, která bude mít druhý pokus na sestavení vlády, která získá důvěru této Poslanecké sněmovny.
S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Jenom by se upravil název toho bodu. Budu to vnímat jako dva návrhy. Za prvé, revokace usnesení, jeden bod. Za druhé, pak by pokračoval ten přerušený bod. Jestliže nemáme žádné jiné návrhy, budeme nejprve hlasovat o přednesených návrzích, poté o návrhu pořadu jako celku. Tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. V tuto chvíli máme čas 10.37 a vzhledem k tomu, že je avizováno vystoupení prezidenta republiky Miloše Zemana, tak já bych přerušil toto jednání do 11.00, kdy se předpokládá vystoupení pana prezidenta. Mohu oznámit, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál prezident republiky pan Miloš Zeman. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal prezidenta republiky pana Miloše Zemana a předal mu tímto slovo.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, doufám, že mi dovolíte, abych vás takto oslovil, neboť jsem byl sám šest let poslancem v této Sněmovně. Myslím, že za svoji čtyřletou práci si toto poděkování zaslouží. Přeji vám, abyste nikdy neztratili kontakt se svými voliči a abyste naopak tento kontakt trvale rozšiřovali a nespoléhali se jenom na kontakt v době předvolební kampaně. Nemám rád, když politici přijdou do města nebo obce, setkají se s místním zastupitelstvem a nemají odvahu, možná čas, setkat se s občany.
Dobrý den a všechno nejlepší do roku 2018, dámy a pánové. Dovolte jenom stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. Tam ten týden prodlevy nic neznamená. Ale pro řadu kolegů skutečně je velmi důležité, zda se budou vyjadřovat k důvěře o vládě, které předsedá člověk trestně stíhaný, nebo člověk, který v tu chvíli trestně stíhaný není, protože je chráněn imunitou. Ať už to hlasování dopadne jakkoliv, a já předvídám, jak dopadne, pak je to zase jenom trochu o pojmech, protože i když nebudeme nejdřív hlasovat o vydání, ale budeme hlasovat o důvěře vládě, tak budeme hlasovat o důvěře vládě člověka obviněného z trestných činů dotačního podvodu a porušování finančních zájmů Evropské unie, protože v pozici obviněného je pan předseda vlády stále. Jeho trestní stíhání je pouze přerušeno, ale obviněný je a to z něj nikdo nesejme.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Filip.
Premiér je trestně stíhán a hlasování v Poslanecké sněmovně na tom faktu nic nezmění. Jsou trestně stíháni a my budeme hlasovat, až ten bod bude na programu, o tom, zda se to přeruší, nebo nepřeruší. Nebudeme, ani nemůžeme a nesmíme v Poslanecké sněmovně hlasovat o tom, že se nějaké trestní řízení zastavuje.
Děkuji, pane předsedo. Zcela logicky. Podívejte se, byl by to precedens, který tady nebyl, co pamatuje český ústavní systém. Chápu, že to revoluční právo můžete vyžadovat, ale já s tím dost nesouhlasím, protože pokud chceme, abychom dodržovali určitá pravidla, tak je dodržujme. Tak je dodržujme! A to jednání, které tady máme, je v podstatě dáno tím, že vy jste dopředu deklarovali, že vládě Andreje Babiše nechcete vyslovit důvěru. Jeden z těch důvodů je to probíhající trestní řízení. To je realita! Prostě vy nemáte zájem, aby se dodržovala určitá pravidla, která tady platí v ústavním systému. Čili váš útok na ústavní systém je svým způsobem nepodložený.
Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan předseda Michálek.
Já myslím, že z této situace je cesta, která je rozumná a která nebude odporovat tradicím a zvykům, které má Poslanecká sněmovna. Já to v této chvíli nenavrhuji, já to navrhnu, až přijde čas. Sněmovna je suverén a může revokovat to usnesení. Nevím, proč tak neudělal. Prosím, zvažte i tuto možnou politickou argumentaci.
Nyní s přednostním právem pan Michálek, poté s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Já jsem to chtěl až na závěr debaty. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ale zpátky k tomu návrhu, který přednesl předseda Ivan Bartoš za Piráty. On řekl, že by se měl otevřít bod Žádost o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Může to být klidně ještě dneska večer nebo zítra ráno. Myslím si, že ten argument, který tady přednesla komunistická strana je lichý.
Myslím, že i paní ministryně práce a sociálních věcí ve svém ministerstvu zažila podobnou situaci, a není sama. My tady pronášíme projevy o informatizaci veřejné správy a tato informatizace, která by měla nahradit rutinní práci úředníků, se míjí účinkem. Je tam časové zpoždění odpovídající například délce výstavby, ale to teď není tak podstatné. Já vítám úvahu o Ministerstvu pro veřejné investice, vítám úvahu o dlouhodobém investičním programu, ale chtěl bych vidět konkrétní výsledky, nikoli slibované, ale reálné kilometry dálnic. A věřím, že v příštích čtyřech letech k tomu dojde. Tolik tedy k programovému prohlášení. A nyní přecházím k poslední části - části, která se jmenuje různé a kterou bych také mohl nazvat "jak dál". Samozřejmě že nikdy neodmítnu žádost o konzultaci, ale také ji nikdy nebudu iniciovat. Očekávám tedy od premiéra, že povede často dlouhá a náročná vyjednávání opírající se o některé svorníky, o nichž jsem mluvil v části věnované programovému prohlášení. Jsem si vědom toho, že to může trvat velmi dlouho. Podívejte se na Německo. Už několik měsíců tam probíhá debata o koalici a já si myslím, že ještě nějakou dobu probíhat bude. A kromě toho, a to je druhý důvod, tady byly vánoční a novoroční svátky, takže se toho zase tak moc neudělalo. Neprozrazuji žádné tajemství, když vám řeknu, že je zde několik variant takové podpory. Poslanecká sněmovna právě proto, že zdaleka neproběhla všechna nezbytná jednání, velmi pravděpodobně důvěru Babišově vládě nevysloví.
Celostátní konference SPD nám poslancům a předsednictvu SPD uložila podpořit jen takovou vládu, která pomůže realizovat programové priority SPD. Hnutí ANO vytrvale vládní spolupráci s SPD odmítá, přestože my jsme od prvního dne po volbách připraveni prosazovat náš politický program na vládní úrovni a jsme připraveni dělat i programové a personální kompromisy. Andrej Babiš se snaží mediálně vytvořit umělý dojem, že on je ten jediný, kdo chce pracovat na vládní úrovni. My v SPD také chceme prosazovat program a pracovat ve vládě. Ale hnutí ANO nás odmítá, jelikož jsme mu nepohodlní. To chápu, že se nás Andrej Babiš bojí. Také chápu, že chce Andrej Babiš vládnout České republice sám, bez nikoho dalšího. Ale s faktem, že hnutí ANO na základě voleb nezastupuje zdaleka ani polovinu, a dokonce ani třetinu občanů, je potřeba se demokraticky vypořádat. To je prostě demokracie, že ctíme i hlasy občanů, které dostali ostatní. A za občany České republiky doufám, že dopadnou ku prospěchu všech, protože některé programové body SPD vláda už na základě našich jednání do svého programového prohlášení přijala, byť velmi vykastrovaně. Ta nejzásadnější témata hnutí SPD jsou však ještě před námi. Pochopitelně, dovolím si ještě malou poznámku k personálnímu obsazení menšinové vlády hnutí ANO. Pokud vláda chce, aby pro ni hlasovali poslanci SPD, pak by bylo dobré neplivat nám a našim voličům do obličeje alespoň před hlasováním. Pokud jsme pro vás nepřijatelní, je to vaše svaté právo nás odmítnout. Jsme ochotni o prosazování našeho programu jednat téměř s kýmkoliv. Ale bylo by dobré zachovat alespoň základní principy slušnosti, o kterých mnozí z vás tak rádi mluvíte. A ty podle nás netolerantní, nikdy tolerovat nebudeme." Tento výkřik přesně ilustruje nebetyčné pokrytectví ne několika paní a pánů ministrů této vlády, ale také části této Sněmovny. S plnými ústy demokracie tady mnozí už desítky let úspěšně demokracii a práva občanů potlačují. Krom velké sprostoty to ukazuje ještě navíc na absenci elementární inteligence. A takové ministry nikdo z nás nechce.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
Nepodpoříme ji především z důvodu, že se žádná vážná jednání o podpoře vlády Andreje Babiše nevedla. Takže je tam od každého něco, což vždycky znamená, že na konci nemá nikdo nic. K některým těm prioritám, o kterých hovoříte. Jsem velmi zvědav, jestli se to povede tak rychle, jak říká pan premiér Babiš. K té České poště, vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych byl taky velmi šťasten, kdyby nemusela prodávat pojištění a losy. Ale vzpomeňte si na naše bitvy v minulé vládě o to, jestli Česká pošta má dostat zaplaceno za služby občanům, nebo nemá. Ty bitvy skončily tím, že ta pošta zaplaceno nemá v plném rozsahu. To znamená, pokud to chcete vyndat z České pošty jako službu pro občana, musíte České poště zaplatit. Jinak to prostě možné není. A bylo to právě hnutí ANO a vy, vážený pane premiére, v roli tehdy ministra financí, kteří se tomu urputně bránili. A teprve v době, kdy bylo zjevné, že budeme schopni s kolegy z KDU-ČSL zvýšit důchody na stávající úroveň, přišlo hnutí ANO s tím, že je to vlastně jejich projekt, nebo váš projekt. Sociální demokracie dlouhé roky také prosazovala, aby senioři a studenti neplatili jízdné ve vlacích. I tady jsme naráželi na odpor hnutí ANO. Najednou je to jedna z priorit. Já jsem o tom neslyšel jedno jediné slovo. Přišli jste s tím na poslední chvíli. Tak ty krajské vlaky nebudou zadarmo, nebo jak to vlastně bude? Mně to skoro přijde, že to téma vlaků zadarmo přišlo jako krycí manévr, aby toho najednou byly plné noviny.
Nesnáším, jestliže je toto pravidlo obcházeno a jestliže vzniká jakýsi slepenec méně úspěšných stran, které se snaží vytlačit vítěze na okraj politického spektra. Na druhé straně je samozřejmě povinností jmenovaného premiéra usilovat o partnerství s méně úspěšnými politickými subjekty a hledat s nimi rozumnou dohodu. Odpovím na to naprosto jednoznačně. A presumpce neviny říká, že na obviněného je třeba pohlížeti jako na nevinného do doby, než je případně pravomocně odsouzen. A druhý a poslední případ, abych vás dlouho nezdržoval, je známá kauza Budišov, kde byla obžalována Věra Jourová, dokonce podle vlastního vyjádření chtěla ve vyšetřovací vazbě spáchat sebevraždu. Po několika měsících byla propuštěna a nyní se stala naší komisařkou v Bruselu. A jak víte, kauza Budišov byl také dotační podvod. Ale pokud máme něco požadovat, tak je to především to, aby vyšetřování probíhalo relativně rychle. Setkal jsem se se všemi novými členy vlády. A mě to potěšilo proto, protože já už několik let protestuji proti inkluzi jako zrůdnému sociálnímu experimentu. Jeden z nejsilnějších lidských citů je radost z úspěchu. Bude tam vždycky poslední. Zatímco ve speciální nebo praktické třídě bude mít šanci, aby občas vyniklo. Třetí, předposlední, bod - programové prohlášení. Přečetl jsem si toto programové prohlášení, novou verzi ještě nemám, ale byl jsem o ní informován, a ve vánočním poselství jsem toto programové prohlášení ocenil jako dobré východisko, nikoliv jako definitivní produkt, právě pro diskusi politických partnerů. Trochu mně připomíná v tom dobrém slova smyslu švédský stůl, kde si každý může vybrat, na co má chuť. Doufám, že na tento svůj programový bod nezapomněli.
Lhář nám doporučuje někoho, o kom víme, že lhal a je podezírán z toho, že i kradl, a my mu máme věřit? V občanském životě bychom to určitě neudělali. K programovému prohlášení vlády dovolte, abych konstatoval, že jsem bedlivě poslouchal prezentaci pana premiéra. Byli to premiéři jak levicoví, tak pravicoví, byli to premiéři úředničtí, tedy pro všechny, jak řekl pan premiér Babiš, a všechna jejich vystoupení, ať už jsem s nimi mohl, nebo nemohl souhlasit, měla svoji úroveň vystoupení předsedy vlády, který představuje svoji vizi buď na čtyři roky, nebo na kratší část, když to byli premiéři úředničtí. Ta prezentace je mimo jakékoli standardy jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Jistě, najdeme tam spoustu slibů.
Zákon říká, že se to má zařadit na první schůzi po tom, co přijde žádost. To jsme sice udělali, ale účelově jsme to několikrát odkládali.
Mohou vystupovat pouze držitelé přednostních práv, případně když někdo navrhuje nějaký nový bod programu.
Děkuji. Dobrý den. Dovolte mi velmi krátké a stručné stanovisko hnutí SPD. Dřív než vám ho sdělím, musím říct, že hnutí SPD v minulém volebním období hlasovalo pro vydání Jaroslava Faltýnka, Andreje Babiše a že v současné době zatím nevidíme jediný důvod, co bychom na tomto svém rozhodnutí měli měnit.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jako předseda poslaneckého klubu ČSSD nemám informace o tom, že by tam hrozilo nějaké zásadní prodloužení toho termínu pro rozhodnutí. Ta vláda si důvěru nezaslouží a měla by se to dozvědět právě dneska. Takže prosím, pojďme to odhlasovat dnes, pojďme odhlasovat dnes, že tato vláda důvěru nemá, a pojďme se zasadit o to, aby ta vláda činila jenom kroky, které jsou nezbytně nutné a důležité pro chod tohoto státu.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. A navíc ještě je to doprovázeno revoluční netrpělivostí, už aby to bylo, pokud možno ještě dneska, a tak se zákon ohne. A ani v české společnosti, ani v rámci mezinárodního pojetí vnímání České republiky a českých reálií nám to v žádném případě nepomůže nebo nepřinese žádné kladné body.